Nyní pan poslanec Jiří Štětina a poté pan poslanec Kalousek.
Ale v tuto chvíli se musím zcela jednoznačně zastat paní ministryně. Já se přiznám, že ho plně podporuji. Vy to jistě víte, já jsem svoji kariéru, hvězdnou v uvozovkách, začínal též jako policista, byť lékař u policie. A práce policistů si vážím v kterékoli době. A myslím si, že to, co tady se stalo, byla nehoráznost, byla vražda. Abychom nehledali omluvu za to, že někdo požil alkohol, že někdo požil drogy. To je zločin. To je samozřejmě zločin. A já si myslím, že paní ministryně na to zcela jednoznačně odpověděla.
Prosím. Děkuji.
Už jenom velmi věcně. Prostě my jsme hlasovali pro ten návrh tak, jak jste ho navrhl. Sněmovna má na něj plné právo. Malou poznámku k panu poslanci Štětinovi. Sněmovna nemá žádného suveréna. Ale že sněmovna je suverén, vychází z naší Ústavy a někteří z nás to pravděpodobně potřebují slyšet opakovaně, protože řada z nás si to nějak ne a ne a nechce uvědomit.
Já sice vnímám další přihlášky, ale nyní pan poslanec Fichtner.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den, zdravím všechny.
Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji a slovo má pan poslanec Koskuba.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, čestně se vám přiznávám, že jsem velkým odpůrcem po celou dobu, co ve Sněmovně působím, když se vždycky mění program z malicherných důvodů. Proto se omlouvám, že zcela výjimečně před vás předstupuji i já. Já jsem včera ve zprávách stihl krátkou část vystoupení paní ministryně a čestně se vám přiznávám, já jsem tomu moc nerozuměl. Byla tam jak ona, tak jeden soudce. Já nehodlám paní ministryni v žádném případě grilovat, mně bude jako zákonodárci stačit krátká informace o tom, co se vlastně v naší zemi děje, protože přesto, že jsem zákonodárce, tak mi můj mozek nebere, že stát jedenáctkrát o něčem rozhodne a nemá to žádnou platnost. To je věc, která mně do hlavy - a já se vám omlouvám za toto přirovnání - prostě neleze. Dámy a pánové, uvědomte si, že my zde zasedáme, a někde zůstaly dvě děti, pozůstalí a 36letá mladá žena, která dělala to, co má, a nosila znak, který má pan předseda nad svou hlavou, na svém rukávu, zde prostě není. Kde je zakopané jádro pudla. Ale omlouvám se, těch mrtvých přibývá. To znamená, za tu dobu ve službě tomuto státu, jehož my jsme parlamentem, zahynula více než polovina Poslanecké sněmovny.
Pane poslanče, a kam si přejete tento bod zařadit, prosím?
Pane předsedo, jsem zapomnětlivý, já jsem se taktně domníval, že kdyby to Sněmovna schválila, mohli bychom tím začít, protože mně jde skutečně jenom o stručnou informaci, jestli se něco změní, a chtěl jsem to jako první bod jednání. Bohužel já zde paní ministryni nevidím, proto bych musel říci, jakmile se dostaví. Nicméně z mého pohledu by to bylo vhodné na začátek, protože pak bychom mohli pokračovat v řádném programu.
Ano, já to samozřejmě nechám hlasovat jako první bod dnešního programu.
Dobrý den, dámy a pánové. Jakkoli chápu pana kolegu Koskubu, domnívám se, že ta žádost je už zbytečná.
Zeptám se, zda jsou ještě některé přihlášky. První tedy vystoupil pan předseda klubu Sklenák a navrhuje, aby bod "nezaměstnanost", řekněme pracovně, byl pevně zařazen na zítra jako první bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Takže zahajuji hlasování. Tento návrh byl také přijat. Už v tom mám jasno. Nyní je zde návrh pana předsedy Mihuly. Tam ovšem nastává drobná komplikace.
Ještě předtím přečtu omluvy z dnešního jednání.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Zdůrazňoval jsem, že nezpochybňuji hlasování.
Prosím pana poslance Kalouska, který se hlásí o slovo.
Já na tom netrvám. A kdokoli z nás tady tuto námitku vznese, tak bude relevantní.
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná dne 4. dubna 2013, dále jen rámcová smlouva. Tato rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou umožňující přeshraniční zásahy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, kterou Česká republika sjednala.
Chtěl jsem tuto informaci slyšet. Přiznám se, že mě v něčem mile překvapila, ale na druhé straně zarazila. A já vnímám, že zákony platí hlavně pro některé. A to, že platí hlavně pro ty nejslušnější. Jsme zemí, kde jsme si snad všichni rovni. A říkám to zde jako lékař, dámy a pánové. Na nás se po úpravách jistých zákonů valí další a další žaloby a stížnosti na cokoli. A já si myslím, že když někdo udělá těžkou chybu, měl by za tu chybu podle zákonů této země platit. Ale nezlobte se, ona dělala svou práci, ale vy jste mně potvrdila, že někdo ne. A já očekávám od své ministryně spravedlnosti, že konečně připravíte něco, aby i nezávislý muž či žena v taláru věděli, že musí konat tak, jak se sluší a patří, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji moc.
Já vycházím stejně jako vy jenom z mediálních zpráv. Takže mě pochopitelně bude zajímat, z jakých důvodů nedošlo k tomu, že se třeba neuložil nepodmíněný trest. Ale nejsem ochotná tady soudit někoho na tomto místě, když jsem předtím neviděla listinné materiály. To je první. Jinak s vámi souhlasím, co do obsahu. Ale co do formy se musím držet určitých předepsaných postupů. A samozřejmě to kárné řízení není vyloučené potom v takovém případě. Justiční akademie, která patří také pod Ministerstvo spravedlnosti, se zabývá různými aktuálními tématy. A my, když jsme potřebovali, aby se více ukládaly alternativní sankce, tak se dělalo proškolení soudců, vysvětlovaly se jim výhody a přednosti alternativních sankcí, srovnání se zahraničními zkušenostmi. Negarantuji pochopitelně výsledky takovéto aktivity.
Také děkuji. Pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Černochová.
Já se velice omlouvám, ale já jsem z odpovědi paní ministryně žádnou informaci o vymahatelnosti práva v České republice neslyšel. A sama přitom porušuje zákony České republiky. Neznamená to snad, že ryba smrdí od hlavy?
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
A omlouvám se všem přítomným lékařům. O tom mluví někteří jiní, vládní poslanci, opoziční to nebyli. Tak to opravdu nefunguje. Možná to funguje u kulichů, ale u normálních pacientů to tak nefunguje.
Já jsem chtěl jenom technickou pro ty z vás, kteří máte pocit, že diskutujeme o něčem, co je podstatné a co se týká budoucnosti zdravotnictví, tak bych vás všechny odkázal na seminář, který na půdě Poslanecké sněmovny k tématu "Kam kráčí české zdravotnictví?" - nebo tak nějak - jsme absolvovali. A z koaličních poslanců vyjma předsedy zdravotního výboru tam tuším byl jeden člověk.
Děkuji, budu velmi stručný. Teď jsem si vlastně vzpomněl, že když ta konference byla, tak jsem operoval.
Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Prosím, pane ministře.
A předpokládám, že v okamžiku, kdy budeme předkládat návrh zákona, kterým se opravdu ruší regulační poplatky, myslím teď v ambulantní sféře, tak už budu vědět možná, jak na některé argumenty ještě lépe reagovat. Nicméně chci připomenout to, co tady zaznělo. Tento návrh zákona neruší regulační poplatky.
Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak, prosím paní poslankyně.
Děkuji za slovo, jenom krátké shrnutí. V diskusi, v rozpravě, která byla velmi podnětná, vystoupilo 14 poslanců a jedna poslankyně. A já bych chtěla jenom na závěr dodat, že mě docela jako opoziční poslankyni překvapilo některé vystupování koaličních poslanců proti smyslu tohoto návrhu zákona. Pojďme jim aspoň trochu těch peněz do systému vrátit.
Děkuji paní zpravodajce. Přednesu návrh usnesení. Je tu požadavek na odhlášení, odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Nyní zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Proti? Hlasování končím. Takže ruší tuto poznámku. Pan poslanec Kalousek. Hlasování končím.
Chci také upozornit na fakt, že v pondělí do severních Čech, konkrétně do oblasti kolem Šluknova, zamíří tři členové vlády včetně kolegyně ministryně Marksové, kteří se budou věnovat situaci v regionu jako celku, to znamená nejenom sociálnímu a mezietnickému rozměru tamní krize, ale také otázce aktivní politiky zaměstnanosti v tomto regionu. Vláda, tak jak už jsem popsal, změnila politiku v oblasti využívání nástrojů, které mají k dispozici úřady práce, a přecházíme tedy od pasivního sledování trendů k aktivní snaze vytvářet nová pracovní místa. Současně také měníme politiku vůči investorům, kteří mají zájem v České republice investovat a vytvářet zde nová pracovní místa. Je to jedna z klíčových priorit vlády a je to také jedna z klíčových priorit pro ministra průmyslu a obchodu. Chtěl bych také zdůraznit, že vláda věnuje v rámci své politiky také pozornost podpoře hospodářského růstu. Proto jsme přijali rozhodnutí, která směřují k posílení valorizace penzí v nadcházejícím roce. Chtěl bych také zmínit další iniciativy, které směřují k podpoře hospodářského růstu. Je to otázka programů, které by měly směřovat na další pokračování budování protipovodňových opatření, včetně otázky zadržování vody v krajině. Je to diskuse o programu výstavby sociálních bytů. Je to příprava programu, který by měl podpořit obce, které mají nedostatek míst v mateřských školách a uvažují o rozšíření kapacity mateřských nebo základních škol. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nová vláda funguje v tuto chvíli tři měsíce. Bude k tomu sloužit i připravovaný zákon o státním rozpočtu na příští rok. Cílem vlády je, aby tento rozpočet byl rozpočtem, který podpoří hospodářský růst, podpoří investice a podpoří vznik nových pracovních příležitostí. Důležitým nástrojem, který vedle státního rozpočtu budeme mít k dispozici, jsou také fondy Evropské unie. Jsou to témata, o kterých se vědělo roky, ale bohužel nebyla podniknuta žádná energická opatření k tomu, aby se situace napravila. Prvním problémem, který je dlouhodobě neřešen, je otázka odkládané účinnosti zákona o státní službě. Bohužel posledních deset let jsme byli svědky neustálého odsouvání účinnosti zákona o státní službě. Nejčastěji s argumentem, že na to nejsou finanční prostředky. Druhý kostlivec se týká zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Nic se nestalo, roky plynuly a v tuto chvíli je silný tlak na to, abychom ten problém vyřešili po nástupu nové vlády. Chci vás ujistit, že nová vláda věnuje problematice zákona o posuzování vlivu na životní prostředí velmi intenzivní pozornost. Probíhají každý týden jednání s Bruselem o tom, v jaké podobě je možné, abychom tento zákon schválili, a předpokládám, že v krátké době by vláda takovýto návrh zákona měla poslat do legislativního procesu. I tady pak chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby jednala rychle, protože zákon o posuzování vlivu na životní prostředí bude nutno schválit tak, aby byl rovněž účinný od 1. ledna příštího roku. Co se může stát, pokud problém EIA nevyřešíme? Hrozí tady pozastavení čerpání prostředků v té stávající, probíhající fázi.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále vyzývá vládu České republiky, aby se zasadila o mezinárodní a nezávislé vyšetření masakru, který proběhl 2. května v Oděse a aby provedla prošetření bezpečnostní situace, ve které se naši krajané na Ukrajině dnes nově ocitli."
Protože nemám kurs těsnopisu, tak si ho dovoluji poprosit, jestli by mi text usnesení nemohl přinést sem. Děkuji. Přivolám naše kolegy z předsálí a shrnu, o čem budeme hlasovat. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Dále budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan poslanec Pavel Holík. Usnesení se skládá ze dvou částí a říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh usnesení byl přijat. Usnesení říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje konání svobodných a demokratických voleb na Ukrajině a vyzývá OBSE k vyslání dostatečného počtu pozorovatelů voleb." O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh usnesení byl přijat. Poslední usnesení k tomuto bodu, o kterém budeme hlasovat, je usnesení poslaneckého klubu hnutí Úsvit přímé demokracie, které přednesl pan poslanec Šarapatka a které říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá všechny politické síly na Ukrajině k zastavení násilí a zahájení jednání ve spolupráci s Evropskou unií, Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Cílem jednání musí být umožnit ukrajinským občanům vyjádřit se v jednotlivých oblastech ke státoprávnímu uspořádání v rámci Ukrajiny a svobodná volba politické reprezentace země. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Toto usnesení bylo zamítnuto. Oznamuji, že bylo přijato usnesení pana poslance Holíka a pana poslance Gabala. Tím končím tento bod. Pan ministr s přednostním právem.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Budeme pokračovat v dnešním jednání, a to přerušeným bodem číslo Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice Tento bod byl přerušen ve všeobecné rozpravě, do které byli přihlášeni pan poslanec Zavadil a pan poslanec Opálka.
Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil učinit několik poznámek. Kde je dražší cena práce - v Německu, ve Švédsku nebo u nás? Takže to není o ceně práce.
Tahle novela je dobře. Myslím, že ta slabá místa nebo ta rizika budeme diskutovat. Myslím, že jsme schopni najít takové řešení, které naprostou většinou podpoříme. Vůbec není šance to dělat z opozice nebo nějakým poslaneckým návrhem. A to nemluvím o EIA. To jako chci říct, že o tom ani mluvit nechci. Také je důležitá otázka, jestli ta cena bude na celou stavbu, nebo na celé katastrální území. Já si myslím, že bychom se měli zaměřovat na stavbu, a ne na katastrální území. Pak se můžeme bavit o tom, zda u veřejných zakázek se to nějakým způsobem dá, či nedá ovlivnit. Stavební firmy si stěžují, že je málo zakázek od státu. To je pravda. Na druhé straně každá zakázka od státu skončí u ÚOHS. Já jsem říkal, když tam bude faul, tak se samozřejmě braňte. Pokud je tam něco, co třeba zvýhodňuje jednu firmu, nebo vás někdo neoprávněně vyloučil. Ale nemůže být spor a pak vyjednávání na pozadí toho sporu, který se vleče měsíce a měsíce. Tam je ovšem otázka, když ta lhůta uplyne, jestli platí stav, který je napadán, nebo původní stav. Co bychom určitě doporučovali my jako občanští demokraté? Zásadním způsobem zvýšit kauce při podání na ÚOHS. Opravdu zásadním způsobem. Pokud je to zakázka za miliardy korun, tak i kauce 500 tisíc nebo 800 tisíc je nic v tom potenciálním objemu. Nebavíme se o té samotné realizaci. Pokud to z inženýrského hlediska vypadá nejlépe, tak to nestačí.
To byl pan předseda klubu ODS Stanjura. Nejprve dvě minuty pro pana poslance Kučeru.
A chtěl bych poukázat na ceny, které jsou zde uvedeny za jeden kilometr trasy, tedy výkupní ceny. Já se jenom ptám, kdo bude stanovovat výši bonusu? Souhlasím. Bude to nějaký úředník? Na základě čeho bude rozhodovat? Budou stanovena pevná pravidla, nebo to bude na jeho libovůli? Já si myslím, že to je prostor pro opravdu velkou kreativitu, když to řeknu velice slušně. A bude to velký prostor pro to, abychom tohle téma - zejména tohle - téma diskutovali na hospodářském výboru.